Dalším viníkem stávající situace podle pana ministra je ÚOHS a jeho osobně oblíbený předseda Petr Rafaj. Kromě toho, že se proti takovému obvinění sociální demokracie důrazně ohrazuje, bychom chtěli panu ministrovi poradit. Takže viníky jsou všichni a všechno. Není potřeba. Ruším soutěž. Zakládám státní podnik. Potřebuji poradce. Uzavírám smlouvu. Zrušená smlouva. Kolik a jaké soutěže budou? Potom tři roky a nová soutěž. A poslední zpráva z úterka: dáme to z ruky. Tak po třech letech fungování vlády pana premiéra budeme ve stejné situaci jako 29. ledna 2014, kdy jsme byli tři roky před ukončením tendru a měli jsme tři roky na průběh tendru. Já to hodnotit nebudu. Je to dobrý poradce? Teď nám má poradit dobrou smlouvu.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Obvykle se v rámci interpelací snažím dotázat na koncepční věci týkající se školství. V tomto případě mi dovolte velmi konkrétní dotaz. Návazně týmy odborníků navštíví každou plně organizovanou školu a o plánovaných změnách budou na místě diskutovat. Můj dotaz je, zda tyto semináře budou pokračovat, proč jsou zrušeny a jakým způsobem se budou ředitelé dozvídat o plánovaných změnách.
Děkuji paní poslankyni.
Ústecký a Liberecký kraj takový seminář měl. Samozřejmě prověřím, zda se nemohlo stát u tohoto konkrétního ředitele, že tuto informaci nedostal. Co se týká těchto porad ke společnému vzdělávání za mé účasti, tak proběhly kraje Ústecký, Liberecký, Středočeský, Praha, Jihomoravský a Vysočina. Já se účastním dvě hodiny a následující dvě hodiny tam ještě zůstávají mí odborní spolupracovníci. Tato je hotová. Také jsme zpracovali otázky a odpovědi pro rodiče.
Děkuji paní ministryni.
Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře vnitra. Dovolte mi přednést interpelaci, která bude krátká, stručná a jasná. Ministerstvo vnitra v loňském roce realizovalo přesídlování českých krajanů z Ukrajiny. Plánuje vláda pokračování programu i v letošním roce?
Není omezen zemí původu krajanů. Nicméně je posuzována potřebnost žadatelů tak, aby státní finanční prostředky byly vynakládány hospodárně. V roce 2016 počítáme minimálně se stejným počtem, případně i s počtem vyšším, pokud bude zájem ze strany krajanů v těchto zemích. Velmi silně této skupině krajanů z Ukrajiny pomohli přesídlení volyňští Češi, kteří byli přesídlování v 90. letech, a mnozí z těchto krajanů směřovali právě do oblastí, kde tito lidé žijí. Pracovníci této organizace provázejí přesídlené krajany do momentu jejich příjezdu, po dobu jejich přechodného pobytu v ubytovacím zařízení, kterým je hotel Vltava, až do takzvaného osamostatnění a odchod do jednotlivých míst, kam tito lidé odcházejí. Důvodem byl především vysoký věk a stesk po známé krajině a po domově. To znamená, tito lidé odešli zpátky na Ukrajinu, protože se neuměli sžít s novým prostředím. Program je, jak už jsem říkal, určen krajanům z celého světa.
Děkuji panu premiérovi. Dalším interpelujícím je pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci odměňování policistů.
Nábor to však nebude jednoduchý, protože pokud chci kvalitního člověka, tak ho musím také náležitě odměnit. Já se vás, pane premiére, ptám - zamýšlíte se nad přenastavením základních tarifů pro odměňování příslušníků a jaký by podle vás měl být nástupní plat policisty.
Pan premiér je připraven k odpovědi.
Současně je dobré poznamenat, že obdobný nábor provádí Armáda České republiky, protože posilujeme i počty příslušníků armády. Vedle toho máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Loni jsme měli nejméně lidí bez práce v rámci Evropské unie společně s Německem. Kdybychom se dívali na platy v jižních Čechách nebo třeba na platy v Olomouckém kraji, tak by pravděpodobně ten rozdíl nebyl takový jako u toho příkladu, který se dotkl hlavního města. Za druhé chci zmínit, že vláda se snaží celkově platy policistů zvýšit, ale nejde jenom o policisty, jde také o další příslušníky ozbrojených sborů. To znamená, je tam platový automat. Cílem vlády je, abychom postupně pokračovali i v následujícím období ve zvyšování tarifních platů zaměstnanců veřejného sektoru včetně tarifních platů příslušníků policie. Naplnila se volná tabulková místa, snížily se odchody policistů, což je, myslím, velmi důležitá věc.
Děkuji panu premiérovi.
Pokud mluvíte o tom, že se daří náborovat a doplňujete tabulkové stavy, no pokud bychom nechtěli jít úplně daleko, tak pojďme jenom tady za dveře tohoto sálu, kde je ochranná služba. Znovu se vás zeptám na tu konkrétní otázku, na kterou jste mi bohužel neodpověděl, jaký by podle vás měl být nástupní plat policisty.
Myslím, že to je důležitá změna oproti tomu, co jsme tady viděli v minulosti, protože v minulosti policie příliš perspektivu neměla. Setkávali se s tím, že se snižovaly tarifní platy. Setkávali se s tím, že se rušily policejní okrsky. Snižovala se tabulková místa v rámci policie. Setkávali se s tím, že chyběly peníze na zajištění základního provozu policie. Já si pamatuji, a jsou to tři čtyři roky zpátky, kdy kraje a města přispívaly policii, dávaly dary policii, policejním okrskům, aby policisté vůbec měli na benzin a mohli zajišťovat tu práci, kterou by zajišťovat měli.
Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane premiére, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Není tak vaše informace o čerpání dotace účelově upravená pro veřejnost? V roce 2013 se nevyčerpalo 11 miliard. V minulých vystoupeních jste za to obviňoval i pravicovou Nečasovu vládu. To by znamenalo, že každý rok budete čerpat 130 miliard. Je to reálné?
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Vždycky když nastupuje nová vláda, tak by to asi měla udělat. Čili uběhlo celé období a bylo proplaceno jenom 55 % alokace. Za dva roky se podařilo proplatit 250 miliard. Proč je důležité, abychom nenabrali zpoždění? Takže my potřebujeme v roce 2018 mít vyčerpáno alespoň 50 % celkové alokace. To si myslím, že je mezník, na který by tato vláda měla cílit. Snažíme se, abychom skutečně maximalizovali rozsah výzev, objem prostředků, na které jsou vypsány výzvy. To znamená, že to byla částka, se kterou jsme se ještě museli vypořádat navíc.
Pane předsedo, děkuji. Máte slovo.
Dobře. Tehdy jste mě ubezpečili že ano. Je tam mnohem méně peněz, než by obce a města skutečně potřebovaly. Budete tedy chybějící finance pro obce a města řešit třeba navýšením rozpočtového určení daní?
Prosím.
Děkuji.
Proč tady o tom mluvím. Ale chci vám říct, jestli se domníváte - vy jste nepustili program k projednání. Jaká náhoda. Minimálně za to nesete odpovědnost. Nicméně zpátky k elektronickému mýtu. Sešel jsem se s panem ministrem Ťokem, který s tím neměl problém, i následně se tak stalo. Ovšem to je, dejme tomu, technický problém. Co je problém, že řídicí výbor nic neřídí. Nic nepomohlo rozčilování kolegy Birkeho, moje i dalších lidí. Někteří účastníci v hrůze z toho, že se zjevně schyluje k problémům, tak se začali omlouvat. Tam se nehlasuje, prosím, je to skutečně jakási z hlediska věcného konzultační skupina. Snad nikdo, a vy nepustíte program, aby ať už kolega Šidlo nebo kolega Birke tady mohli říci svoje postřehy a svoje názory. Ale doufám, že nikdo si nedovolí mě obviňovat z toho, že jsem tam působil nějakým způsobem destruktivně. Marně jsem se snažil jim říci: Udělejte analýzu Ministerstvu dopravy, udělejte analýzu závazku, udělejte varianty krizových postupů, udělejte nejenom účetní, ale i komerční odhad skutečné ceny stávajícího systému, udělejte to, to, to. Něco málo se z toho stalo, ale řada dalších věcí hotova nebyla. Prosím, to je problém.
Děkuji.
V tuto chvíli, jak je to nastaveno, tak opravdu se domnívám, že je potřebná změna zákona.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Toto ustanovení obce začaly rády využívat, avšak způsobilo to vlnu nevole u žadatelů a jakousi bouři. Vy jste svým doporučením napsal, aby se toto stanovisko obcí považovalo pouze za nezávazné vyjádření obce, a sám upozorňujete na to, že se jedná o jakýsi rozpor mezi praxí a legislativou a je potřebná novelizace tohoto zákonného ustanovení.
Nicméně jak se ukázalo, s tímto výkladem byla spojena řada praktických problémů, které by učinily souhlas obce v praxi neaplikovatelným. Správní řád totiž nepočítá s tím, že by závazná stanoviska byla vydávána v samostatné působnosti. Právní úprava by tak neposkytovala osobám dotčeným nesouhlasem obce dostatečnou právní ochranu. Ministerstvo vnitra doporučilo Ministerstvu práce a sociálních věcí vycházet z výkladu, který poskytl poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, a považovat souhlas obce za nezávazné vyjádření projevu a vůle obce v tomto řízení, tedy řízení o přiznání doplatku na bydlení. Ministerstvo vnitra poskytlo pouze nezávazný právní názor k povaze tohoto souhlasu a k důsledkům jeho neudělení. Zásadní problém je tedy potřeba vidět především v přijatém zákoně, který zakotvil institut souhlasu obce bez jakékoli podrobnější úpravy. Nejsem si jist, jak bude probíhat legislativní proces, a tady opravdu je to otázka na paní kolegyni Tominovou.
Šestou interpelaci přednese paní poslankyně Zuzana Kailová a bude taktéž interpelovat pana ministra Milana Chovance ve věci vývoje migrace. Pane ministře, vy i migrace jste oblíbení v kolektivu Poslanecké sněmovny. Prosím o odpověď.
Důvodem zvýšení počtu osob v rámci nelegální migrace v roce 2015 byl především vysoký počet záchytu nelegálních migrantů při tranzitní migraci přes naše území. V jednotlivých měsících byl počet zjištěných osob rozložen nerovnoměrně.
Někdy to vypadá, že to, co bude za pět šest let, je hrozně daleko. Ale od roku 2023 tam pravděpodobně bude nula. Jsme připraveni se na takovém řešení podílet například na půdě hospodářského výboru. Slýchávám námitku, že přece funguje řídicí výbor. Tak já za sebe říkám, že řídicí je ve slově jenom podle názvu. Je to normální, že klíčový materiál politického charakteru nakonec schvalují špičky politických stran. To tak bylo, to tak je, to tak bude. To si nestěžuji, to jenom konstatuji fakt. Já bych doporučoval přenést tu debatu z půdy Ministerstva dopravy a jeho řídicího výboru na půdu Poslanecké sněmovny. Mohli bychom zřídit nějakou komisi, nemyslím vyšetřovací, myslím pracovní, do které bychom mohli přizvat externí odborníky. Nejsou stovky odborníků, ze kterých bychom složitě vybírali, kdo by nám s tím radil. Potom by mohla každá frakce či poslanecký klub poslat jednoho člověka, abychom společně hledali, co musíme změnit legislativně na tom, aby od 1. ledna 2017 mohla být uzavřena nějaká smlouva s někým. Pokud někdo takhle uvažuje a vidí za debatou o způsobu řešení konkrétní firmy, tak uvažuje špatně a používá staré české přísloví "podle sebe soudím tebe". A není to jednoduché. A když pan ministr říká, že to řeší, já mu věřím. Kdybyste čirou náhodou schválili program, tak už se přihlásím s krátkým vystoupením, kde ta usnesení mám. Málo jste čerpali! Hodně jsme čerpali. Mohli jste čerpat víc! Ale minulá a předminulá vláda to podcenily, špatně to připravily a byl to já nevím kdo všechno. Ale to nikam nevede. To nepřivede ani korunu v tom roce 2023 do rozpočtu pro dopravní infrastrukturu. Ale to není realistická představa. Jaký argument použijeme na JŘBU ve světle těchto dat a těchto harmonogramů? Není to tak jednoduché. Protože si myslím, že exekutivně se to úplně vyřešit nedá a že tam ta rizika jsou příliš vysoká. Že 31. prosince vám ještě přiběhne 800 milionů za měsíc a 31. ledna následujícího roku vám už nepřiběhne. A pokud takhle postavíme nějakou odbornou komisi k řešení mýtného, že se tam dá hlasovat. A opozice může prohrát to hlasování, tak nehledáme výsledek, hledáme jenom prostředek, abychom řekli: My jsme jednali, nedohodli jsme se, někdo rozhodnout musel. To je pravda.
Než budeme pokračovat, tak ještě omluva pana poslance Šrámka z celého dnešního jednání, a to z pracovních důvodů. Prosím pana předsedu Laudáta s přednostním právem a připraví se pan předseda Faltýnek.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Bohužel musím tedy říct a i dneska, a vy to z kuloárů moc dobře víte, pane kolego Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme tady nechtěli trhat pana ministra, nevyzýváme ho k odchodu. Ale musím tedy říci, že jestli někdo začal hodně nešťastně, tak to byl pan ministr. Já se domnívám, že se nejedná o problém, krizi a průšvih pana ministra, ale o problém, krizi a průšvih celé této vlády.
Tam velmi často byli žadateli obce a města. A já si myslím, že příští vlády budou muset pravděpodobně hledat náhradní zdroje v rozpočtu na posílení potřeb obcí a měst v této oblasti. To znamená, řeší se tam otázka posílení příjmů obcí na vrub celkového výnosu daně z přidané hodnoty.
Tím je interpelace vypořádána. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, pane premiére. Živnostníci, podnikatelé a firmy by v ní měli bezpečně a svobodně podnikat, platit daně a nabízet zaměstnání. Stát si bude vážit daňových poplatníků a zabrání plýtvání při rozdělování peněz z jejich daní." Je to z programového prohlášení vaší vlády. V poslední době se objevují informace o tom, že finanční úřady úmyslně blokují nebo komplikují registraci plátců daně z přidané hodnoty. Mohu uvést pár příkladů, co se po těch lidech, kteří chtějí dobrovolně platit daň z přidané hodnoty, požaduje. Předložte podnikatelský záměr, uveďte informace, o jakou ekonomickou činnost se jedná, uveďte adresu místa, kde ekonomická činnost probíhá, a doložte vlastnictví nemovitosti. Předložte obchodní smlouvy s odběrateli a dodavateli, případně další korespondenci. Sdělte, zda svou činnost uskutečňujete prostřednictvím svých zaměstnanců. Předložte seznam odběratelů a dodavatelů. Sdělte správci daně, jaký majetek vlastníte, například motorová vozidla, nemovitosti, počítače, kancelářské vybavení. Předložte případně další průkazné listinné dokumenty, které lze považovat za doklady prokazující výkon ekonomické činnosti. To jsou požadavky některých finančních úřadů, nebo řady finančních úřadů na ty, kteří chtějí dobrovolně platit daň z přidané hodnoty. Z toho je zjevné, že tady dochází ke zdržování a dochází tu k odrazování těch lidí, kteří toto chtějí dobrovolně udělat. Pane premiére, já se vás ptám, jak je to v souladu s programovým prohlášením vlády.
Děkuji. Pan premiér je připraven na odpověď.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud mohu reagovat na interpelaci pana poslance Fialy, především chci říci, že my se snažíme v celé řadě oblastí dosáhnout toho, aby se snížilo okrádání státu na daních. To znamená, aby se snížily daňové úniky. Vedeme tady o tom debatu poslední dva roky velmi intenzivně v Poslanecké sněmovně. Vedli jsme ji kolem kontrolního hlášení na DPH, které zavedli na Slovensku a které my jsme zavedli také v České republice s cílem omezit daňové úniky. Vedeme debatu kolem elektronické evidence tržeb. Vedeme debatu o prokazování původu majetku. Ale pak jsou tady samozřejmě další opatření, která volí daňová správa právě proto, aby zamezila možnosti daňového úniku a působila preventivně proti vzniku ztrát pro státní rozpočet. Mělo by to komplikovat život těm, kdo nejsou poctiví, kdo okrádají stát na daních a působí daňové úniky. Zajišťuje se tak bezpečnější prostředí právě pro poctivé plátce, kterých je samozřejmě většina. Při registraci nových plátců DPH věnuje daňová správa maximální pozornost okolnostem, které by mohly nasvědčovat účelové registraci takového plátce s cílem zneužít systém daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu se snaží daňová správa prověřovat zejména základní podmínku registrace a to, zda žadatel skutečně samostatně uskutečňuje nějakou ekonomickou činnost. Jde například o podnikatelský záměr, obchodní smlouvy s odběrateli či dodavateli, způsob provádění ekonomické činnosti. Zda vůbec daňový subjekt má dostatečné personální či materiální vybavení pro deklarovanou činnost. Jedná se o citlivá data. Finanční správa s nimi pracuje v režimu jejich ochrany a využívá se celá řada bezpečnostních opatření. V případě, že správce daně na základě shromážděných dokladů zjistí, že deklarované plnění nebo předpoklad výkonu reálné činnosti se zakládá pouze na předstíraných plněních, pak je registrace zamítnuta.
Děkuji, pane premiére.
Například pokud obrat podnikatele přesáhne jeden milion korun a on se stane povinně plátcem daně z přidané hodnoty, tak vůbec informace v tomto rozsahu a dokumenty v tomto rozsahu po něm požadovány nejsou. Takže ta rovnost tady není.
Prosím.
Oblast daně z přidané hodnoty je oblast, kde dochází k výrazným daňovým únikům.